Je to něco, co potřebují občané ve všech našich krajích. Oba dva ministři se musí shodnout na tom, jak toto budou řešit, a to nejenom krátkodobě, v letošním roce, kdy to řešení prostě musí být nalezeno! Bavit se o tom, že třeba nebude, je naprosto iluzorní a směšné. Prostě musíme ho najít! Ale je to něco, co musíme nachystat do rozpočtu na příští rok a co musíme připravit. A ne se tady nedůstojně handrkovat, jestli přidáme peníze tam nebo onde. My prostě musíme toto brát za naši absolutní prioritu. A pokud to neuděláme, zklamali jsme jako poslanci!
Děkuji. A s faktickou poznámkou pan poslanec Juříček. Poté pan ministr. Prosím, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Já určitě nejsem odborník na sociální témata, ale nicméně když poslouchám tu debatu, která je nekonečná, tak si myslím, že tady bude muset asi do budoucna vzniknout zcela jiný konsenzus, a to je to, že samozřejmě když se podíváme na demografii a podíváme se i do roku 2040, tak je jasné, že generace budou stárnout a budou potřebovat silnější sociální služby na všech různých úrovních. Tak za prvé určitě je potřeba přerozdělit to, co už dneska v rámci MPSV existuje, a udělat v tom pořádek, protože dostávám řadu připomínek od úřadů práce, jak se rozdávají peníze neefektivně. O tom bychom asi tady mohli debatovat znova dlouhé hodiny. Proto tady bude muset asi pravděpodobně vzniknout nějaký konsenzus spolufinancování rodin, tak jak je to běžné všude ve světě, a ne jenom v tom vyspělém světě, i v tom světě, který my považujeme za méně vyspělý, než jsme my. Takže myslím si, že na to se musíme podívat i tady tímto horizontem. A je také potřeba se podívat na to, že teď přece jenom ta krize už tady přichází. Ano, děkuji. Financuji také soukromou sociální službu.
Já se vyjádřím pouze k některým, o kterých tady taktéž byla řeč. A také jsem se zasazoval o to, aby i tyto sestry dostaly bonifikaci za ten tzv. nepřetržitý provoz, stejně jako v nemocnicích. To je skoro nejvíce ze všech segmentů. U ostatních je to kolem pěti. O 250 % více peněz do poskytovatelů zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Takže myslím si, že z tohoto segmentu z veřejného zdravotního pojištění jde poměrně výrazný nárůst meziroční v těch posledních letech. Reforma psychiatrie. To je něco, co tady bylo řečeno opakovaně. Tady nemůžu souhlasit s tím, že by se nic neudělalo nebo že bychom se nikam neposunuli. Naopak, tato péče dnes se rozvíjí velmi dynamicky na základě nejrůznějších projektů financovaných i z evropských zdrojů. A my jsme připraveni financovat i z veřejného zdravotního pojištění tu komunitní péči. V minulém roce vzniklo prvních pět center duševního zdraví komunitních. A zdravotní pojišťovny počítají s tím a je to dohodnuto, že v příštím roce budou už ta první centra duševního zdraví, ta komunitní centra, kde je poskytována zdravotně-sociální péče pro duševně nemocné pacienty, hradit z veřejného zdravotního pojištění. Je počítáno asi nárůst 350 milionů. Tím se dostávám, řekl bych, asi k poslední části a to je ten dlouhodobý výhled, jak financovat zdravotně sociální služby, jak financovat dlouhodobou péči. My jsme iniciovali, a já jsem se dohodl s paní ministryní, že skutečně potřebujeme řešit koncepci. Vznikla mezirezortní pracovní skupina. Myslím si, že by mohla být efektivnější. Teď jsme měli poslední schůzku s paní ministryní před několika dny. Máme nějaký jasný plán, postup. Naopak. To je samozřejmě něco, co musíme nastavit, tak aby to bylo spravedlivé a vyvážené z hlediska vícezdrojového financování.
A než se posuneme dále, tak jsou zde tři faktické poznámky. Jako první je paní poslankyně Gajdůšková, a než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvenkou.
Kdo je proti? Děkuji vám. Tato část usnesení schválena nebyla. Pan kolega Gazdík se hlásí ještě jednou.
Je to v přímém rozporu s tím, co jste tady říkali, milí kolegové a milé kolegyně ze sociální demokracie.
Třeba zklidní atmosféru přítomnost pana ministra, který nám zcela určitě připomene, že ve včerejším usnesení v bodě 2 jsme ten termín schválili. To všechno ostatní považujeme za vlamování se do otevřených dveří. Komunističtí poslanci svoje sliby v žádném případě nezradili.
Pan předseda Stanjura, poté pan ministr Plaga. Pane předsedo, ještě chvilku počkejte, ať máte klid na své vystoupení.
Tak mě přítomnost pana ministra neuklidnila. Já beru vážně, když někdo z mých kolegů a politických konkurentů něco řekne na mikrofon. My jsme samozřejmě byli pro a budeme pro.
Pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Kováčik. Pan ministr Plaga stáhl svoji přihlášku.
V rámci rozpočtu jsme schválili a v rámci příštího rozpočtu budeme schvalovat. A v rámci druhého bodu včerejšího usnesení jsme také byli pro. To je to, my jsme byli pro, budeme pro.
Dobře, po kolegovi Fialovi pan předseda Chvojka.
Možná by mi to hned mohl říci.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, my jsme se neúčastnili těch hádek o proceduře. V podstatě jsme čekali, jak ta procedura dopadne. Pro nás bylo nejdůležitější to, že hnutí SPD včera hlasovalo pro zvýšení platů učitelů. Dnes jsme znovu hlasovali všemi přítomnými hlasy pro zvýšení platů učitelů. A ta procedura je až podružná.
To se prostě stane, někdo občas hlasuje jinak, než chtěl.
Připomínám, že pan ministr Plaga mluví mimo bod, čili neotevírá rozpravu. Budete mít slovo po panu ministrovi, pane předsedo klubu.
Ještě jednou děkuji za slovo.
Je sice pravda, že výbor pro evropské záležitosti, když přijme usnesení a toto se do nějaké lhůty nepřenese na plénum, tak to usnesení výboru platí jako usnesení pléna. Myslím si, že je naprosto legitimní, abychom se na toto usnesení odkázali a zaujali nějaké další usnesení. Samozřejmě nemělo by to další usnesení být v rozporu s tím původním usnesením výboru. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Zahradník bude reagovat s faktickou poznámkou.
K tomu předložení Evropské komisi. To tedy se pokusím udělat tak, že až na mě přijde řada potom a až pak bude otevřena podrobná rozprava, tak se to pokusím nějak vyřešit, tak abychom mohli obě ta stanoviska nějak dát dohromady.
Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou.
Také chci reagovat na kolegu Kopřivu. Je pravdou, že se toto usnesení poté směřuje evropským institucím, ale samozřejmě ne pouze jim. To, že můžeme přijmout usnesení dneska jiné nebo doplňující, je samozřejmě pravda, ale ten výbor zkrátka nějaké usnesení přijal, proběhlo to usnesení na základě nějakého kompromisu dohody, kdybychom ho formulovali my s kolegou Zahradníkem, tak by pravděpodobně bylo mnohem tvrdší než pro vás pro Piráty, než je dneska. Myslím si, že atmosféra na tomto výboru je taková, že by mu to kolegové schválili, a v té době, ve které jsme to ve výboru pro evropské záležitosti řešili, tak by se to dostalo i na plénum Poslanecké sněmovny. To se nestalo ze strany Pirátů tehdy, tak je trošku zvláštní, že nyní se k tomu usnesení hlásí jako nedostatečnému, jako k usnesení, které je potřeba nějak doplňovat nebo měnit.
Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Balcarové.
Děkuji za slovo. Nesouhlasím s názorem pana Zahradníka ani pana Skopečka.
Nyní je s přednostním právem do rozpravy přihlášen pan místopředseda Sněmovny Hanzel. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Víte, že pocházím ze severní Moravy, z regionu, který je nejvíce postižen špatným životním prostředím, a jsem rád, že si už umíme přiznat, že se klima v naší zemi a na našem světě mění, že špatné životní prostředí nás zabíjí a že musíme brát vážně obavy současné mladé generace, ne se jim jenom vysmívat nebo je poučovat, tak jak to dělají někteří z nás. Na to, jak je to velice závažné téma, tak si myslím, že se mu v Poslanecké sněmovně na tomto plénu věnuje docela malá pozornost. My jsme ti, kteří můžeme za to, v jaké situaci se naše planeta dneska nachází. Jsem proto rád, že naše vláda se tímto problémem intenzivně zabývá. Musíme být aktivní na mezinárodním poli a důsledně vyžadovat plnění Pařížské dohody. Ale pokud se k jejímu plnění aktivně nepřipojí Spojené státy a Čína, tak jsou bohužel všechny naše snahy tady v Evropě docela marné. A pokud chceme, aby dohodu plnili ostatní, musíme začít sami u sebe. Nesmíme jít ale tou cestou jako Emmanuel Macron, že zdražíme běžným lidem benzin. Musíme se soustředit na velké korporace, které jsou největšími znečišťovateli. Omezování osobní spotřeby každého z nás je sice pěkné, je to moc sympatické gesto, ale v globálu problém nevyřeší. A v neposlední řadě klimatická politika musí být také zodpovědná k industriálním regionům. Dříve či později stejně přestaneme těžit a spalovat uhlí, musíme ale vytvořit nové pracovní příležitosti. Lidé musí mít nejdřív na chleba, a pak až dokážou přemýšlet o změně klimatu. Je třeba využít klimatickou krizi jako příležitost pro modernizaci Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Investovat do rozvoje nových nízkoemisních technologií výroby. Začít skutečně efektivně podporovat obnovitelné zdroje, ne tu vytvořit další solární barony. Klima už se mění a my se musíme připravit na to, jak se s ním vyrovnat. Musíme urychleně začít měnit to, jak zacházíme se zemědělskou půdou, jak spravujeme naše lesy, jak hospodaříme s vodou, která bude čím dál vzácnější surovinou. Je k tomu potřeba spolupráce Ministerstva zemědělství a životního prostředí. První kroky už jsme udělali.
Ty se pak spolu s kyslíkem dostanou do těl lidí a mohou způsobit zdravotní potíže. Ty menší se skrze plicní vaky dostanou do krevního oběhu, kde mohou zvyšovat krevní tlak a vytvářet krevní sraženiny. Nebezpečné mohou být částečky i pro mozek. Nejhůře v měření dopadl Bruntál, Kroměříž a Šumperk. Není to jen ukázka přístupu západních firem, ale i naše. Nějak jsme si tady na tu naši ocel a uhlí zvykli. Dá se s tím žít až do smrti, ale ta přijde daleko rychleji. A vlády i my jako parlament bychom měli na problémy reagovat. Teď bychom tedy mohli spojit síly a řešit skutečný problém, který opravdu zabíjí. Ve světě se osvědčuje několik metod. Je to také systémová podpora změny třeba lokálního vytápění. Kotlíkové dotace, které se dostanou pouze na pár vyvolených, to nejsou. Každý, kdo je ochotný stát se například energeticky nezávislým například pomocí fotovoltaiky, větrné elektrárny anebo jinak, by měl mít nárok na podporu investice do technologií, které mu to umožní. Mluvím samozřejmě o rodinných domech a tak podobně. Jen je třeba k tomu majitele motivovat. A mít elektřinu zdarma, není to sen všech našich občanů? Pokud jde o klima, nejde jen o dopravu a energetiku. Problém je, že nám tu chybí skutečně koncepční analýza stavu s návrhem systémového řešení, které není jednoduché, ale obsahuje stovky dílčích změn od výsadby lesů přes ochranu a zlepšování půdy až na omezení spotřeby uhlí a ropných produktů. Bohužel my v České republice se radujeme, že Volkswagen k nám přesune končící výrobu aut se spalovacími motory, zatímco v Asii nebo Latinské Americe je už standard, že ve městech jezdí elektrotaxi a elektrické vozy na rozvoz zboží, a Čína za pár let končí definitivně se všemi spalovacími motory. Američané dokonce zkoušejí vyvíjet motorky na dřevoplyn. Jen u nás se uklidňujeme mýtem, že ropa a uhlí nám vystačí na věky. Bohužel, vlak s nejnovějšími trendy nám už dávno ujel. Od vlády bych proto očekával alespoň návrh nějaké prvotní strategie, jak se dopracujeme skutečné změny, která nastartuje zlepšování energetické náročnosti, snižování emisí a podobně.
Nyní s přednostním právem ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Paní ministryně, prosím, máte slovo.
Než mu dám slovo, je zde omluvenka. Pan poslanec Bláha se nám omlouvá od 20.10 do konce jednání z pracovních důvodů.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se obávám, že dnes večer už se nic nového nedozvíme.
Já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tento bod je tímto přerušen a vyřazen spolu se všemi ostatními body. Schůze tedy končí, protože byl projednán pořad. Já vám děkuji a sejdeme se příště.
Mám ve svém týmu celou řadu špičkových odborníků, založil jsem národní koalici boje proti suchu, kde jsou špičkoví vědci, troufám si říct nejlepší, které máme na úrovni České republiky z hlediska boje s dopady sucha, a řekl bych dokonce, boj s klimatickou změnou, ale to není úplně přesný termín, protože prostě s klimatickou změnou příliš bojovat nemůžeme. Můžeme se ji pokusit nějakým způsobem zmírnit, ale musíme být připraveni především na ta adaptační opatření. To znamená, určitě jsme připraveni a jsme otevřeni dalším debatám. Protože samozřejmě je to v našich hlavách a to my všichni víme.
Děkuji za udělení slova. Je to vlastně protest proti naší nečinnosti. On řekl, že vítá, že mladí lidé si uvědomují odpovědnost za svoji planetu. Já si myslím, že to je velmi špatná interpretace. Mladí lidé nám říkají, že my si máme uvědomit naši odpovědnost, odpovědnost vlády, odpovědnost politiků. Takže to jsem jenom chtěla uvést, co vlastně je důvod těch studentských protestů. Já tu iniciativu studentů velmi vítám. Chápu to, že oni v roce 2050 budou padesátníci, a to, jak bude vypadat jejich život a jak bude kvalitní, záleží na nás, záleží na tom, jak my budeme teď rychle jednat a jak zásadě se k tomu postavíme. Piráti hned poté, co byla zveřejněna zpráva IPCC o postupující změně klimatické změny, která postupuje mnohem rychleji, a ty projevy jsou mnohem drastičtější, než se očekávalo, jsme začali pracovat na pirátském konceptu pro klimatickou změnu, kde máme konkrétní kroky. Úplně zásadní je odklon od spalování fosilních paliv. Dále pokračuje spalování uhlí v zastaralých uhelných elektrárnách a na vypouštěné emise, které znečišťují naše ovzduší a vypouštějí skleníkové plyny, jsou udělovány výjimky, nebo je možnost udělit výjimky. Další úplně zásadní věc, co zmínil také pan ministr, je zachování vody v krajině. Skutečnost je, že my teď ve výboru životního prostředí máme návrh novely malá vodní díla. Jak ten návrh vypadá? Ve skutečnosti jde o díla, která můžou být velká až dva hektary. Je to úplně v rozporu s tím, jaké jsou strategie pro zachování vody v krajině. Další věc, to tady pan ministr také zmínil, jsou lesy. Lesy jsou úplně zásadní pro adaptaci na klimatickou změnu. V době horka a sucha můžou fungovat jako zásobárna vody a při přívalových deštích zase tu vodu, pakliže jsou zdravé, zasakují. A my máme v tuto chvíli ve výboru životního prostředí novelu lesního zákona. Očekávali byste, že tam budou právě principy, jak zachovat naše lesy zdravé, nebo spíš jak hospodařit tak, aby zdravé byly, ale nic takového tam nenajdeme. Není tam tak dlouho deklarovaná potřeba, že by se měla změnit skladba lesa tak, aby byl druhově pestrý, aby obsahoval také listnaté stromy, aby nebyl pouze lesem hospodářským, jehož cílem je získávat peníze a zisk, ale aby byl lesem, který bude mít významnou ekologickou funkci, který bude podporovat biodiverzitu, který bude fungovat v době sucha. Není tam ani nic o tom, že by se omezily holoseče, že by se snížil jejich rozsah, takže dále se může, pakliže tato novela projde tak, jak je navržena, dále se budou vytvářet veliké mýtiny.
To znamená, že můžeme chápat to usnesení výboru na stejné úrovni, se stejnou váhou a se stejnou platností, jako je usnesení Sněmovny k této věci. Myslím, že dikce jednacího řádu je v tomto směru jasná, nepotřebujeme na to výklad legislativy. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Paní poslankyně Krutáková je na řadě, po ní vystoupí paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, ochrana klimatu se po celém světě stává tématem číslo jedna. U nás ale mám pocit, že vláda o klimatu a ekologii více mluví a připravuje spíše proklamativní zákony bez reálných nástrojů, jak dosáhnout změny. Například vláda dodnes stále nepřišla s protierozní vyhláškou, která zásadně zpřísní limit maximálního odnosu půdy z hektaru, a bude tak vyžadovat zavádění účinných protierozních opatření. Přitom přes polovinu zemědělských půd je ohroženo erozí. Jsem tedy alespoň ráda, že existuje zákon o pozemkových úpravách, který umožňuje realizovat stavby a zařízení, která navracejí krajině alespoň částečně její retenční schopnost. Tyto projekty, o něž je velký zájem, si ale zaslouží výrazné finanční posílení a na to bychom měli myslet při sestavování státního rozpočtu. Stále zdůrazňovaný projekt Dešťovka není například špatný nápad, ale jedná se jen o pomyslnou kapku v moři. Rozhodně nezachrání naši vyprahlou krajinu. A já se ptám, co pro odstranění těchto negativních trendů udělaly poslední dvě vlády. Nástroje tu jsou, jak zmínil pan ministr, nicméně jejich realizace je slabá a pomalá. Liknavost vlády lze dále vidět i ve vztahu vůči dalším ekologickým cílům Evropské unie a můžeme na to brzy tvrdě doplatit, například v oblasti odpadového hospodářství, které není jen o skládkování, o ochraně vodních zdrojů či ochraně přírody a krajiny. A pak je to také pařížská klimatická deklarace, jejíž cíle se nám současným tempem dosáhnout nepodaří. OECD nám proto například doporučila zavedení daně z uhlíku a přeměnu nastavení spotřebních daní, které jsou nyní nastaveny špatně. Reakce vlády? A to je málo. O velmi vlažném přístupu vlády k ochraně klimatu vypovídá i to, že v čele Rady vlády pro udržitelný rozvoj nestojí premiér a celá implementace cílů pro udržitelný rozvoj je předána do gesce Ministerstva životního prostředí.